Takže já se domnívám, že by se někteří poslanci, kteří dávají pozměňovací návrhy, které patří úplně někam jinam, měli napřed naučit číst a podívat se, ke kterému zákonu ten svůj přílepek strkají.
Pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou, poté se připraví paní poslankyně Renata Oulehlová.
Děkuji za slovo. Tak si to pojďme zopakovat. Je to klasický přílepek, proti kterému Piráti normálně bojují, a najednou se to natáhne. Takže to zdržujete vy. Vy tam dáte přílepek na poslední chvíli a pak se hrozně divíte. První poznámka. Druhá ohledně toho, kdo co vždycky sliboval a pak nedodržel. Vy jste slibovali, že bojujete proti těm pašalíkům. Ale vy jste těmi náměstky úplně symbolem těch pašalíků. No protože oni normálně přece kandidovali sem do Poslanecké sněmovny. Kdyby je ze strany STAN nikdo nepřekroužkoval, tak tady sedí mezi námi. A tím, že byli překroužkováni, tak zůstali ve vzduchu a vy jste je ulípli na místa náměstků. Takže pane kolego, kdybyste to stáhl, dejte si to tam, kam to patří, dejte si to tam, kam to patří, do toho zákona, ne sem.
Ještě konstatuji, že Poslanecká sněmovna souhlasila s omezením řečnické doby na 20 minut s tím, že v rozpravě může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Každopádně máte zde přihlášku s přednostním právem. Takže prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, ve středu jsem zde hodně mluvila o posedlosti Pirátů, o obsesi předsedy čtyřčlenného poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, který s fotkou Andreje Babiše snad i usíná. A taky o tom, jak mu celá koalice zdatně sekunduje, přestože si moc dobře musíte být vědomi -
Omlouvám se, paní předsedkyně. Kolegové, kolegyně, prosím přesuňte své hovory do předsálí a prosím o ztišení. Děkuji. Pokračujte prosím.
Já to radši přečtu znovu. Pan poslanec Jakub Michálek je nebezpečný! Ale zodpovědní jste hlavně vy ostatní. Zatímco si Piráti hrají a léčí si mindráky, tak si možná ani nevšimli čísla 290 miliard korun. Právě takový je totiž výsledek hospodaření státního rozpočtu v těchto dnech. Haló, kolegové z Pirátské strany, prostřednictvím předsedajícího, víte o tom? Zatímco z letošního kalendáře ještě nebyla ukrojena ani polovina, deficit státního rozpočtu pod vaší vládou už dosáhl celého svého celoročního stropu. Je to nejhorší výsledek hospodaření v dějinách České republiky a je to zároveň největší selhání fiskální politiky, jaké si kdokoliv z nás může pamatovat. To vás opravdu netrápí? Ono se ale nejedná o selhání nějak překvapivé, ale o logické vyústění série kritických chyb, kterých se za posledních zhruba 12 měsíců dopouští ministr financí Zbyněk Stanjura, notně podporovaný předsedou vlády Petrem Fialou. K tomu ale mlčíte. Stalo se přitom to, před čím my jako opozice, stejně jako nespočet ekonomů včetně těch v Národní rozpočtové radě, varovali: Rozpočtové kamufláže, pokřivené odhady, triky a podvody spustily dominový efekt, jehož výsledkem je současná rozpočtová agonie, kterou si pomalu, ale jistě začíná uvědomovat jeden z ministrů po druhém. Stát, který v necelé polovině roku, aniž by došlo k mimořádným a nečekaným krizovým situacím, beznadějně překračuje své celoroční rozpočtové saldo, je státem paralyzovaným. Od vás ale stále slyšíme jen Babiš, Babiš, Babiš. Podtrhuji - doufám, že k ní nikdy nedojde. Diskvalifikovala by totiž část veřejnosti, zejména mladých lidí, a to je nepřípustné. Určitě by tu s námi neseděl kolega Jakub Michálek. Ale já říkám, že to by bylo pro mě naprosto nepřijatelné a vystupovala bych zde stejně, úplně stejně, jako vystupuji nyní, když tu řešíme principiálně stejný, i když zrcadlově obrácený návrh. Základní princip naší demokracie totiž je, že pasivní volební právo má každý občan, který dovrší 21 let věku. A ten, kdo rozhoduje, zda se někdo má stát poslancem parlamentu, zda získá důvěru občanů, to jsou právě ti lidé, ti občané, kteří nás volí. Opravdu se neschovávejte za to, že tu bojujete za právní stát. Tenhle výmysl vám procházel třeba v opozici. Přesně těch podvodů, které se nám kolem roku 2018 a 2019 podařilo důsledně realizovanou sérií opatření prakticky úplně eliminovat. Téměř úplně eliminovat. Připomenu v této souvislosti, že Nejvyšší státní zastupitelství ve své výroční zprávě za rok 2018 vyzdvihlo činnost Daňové Kobry a také efektivnější kontrolní činnost Finanční správy díky opatřením, jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb. Národní centrála proti organizovanému zločinu zase ve stejném roce podle své výroční zprávy zaznamenala odklon od trestné činnosti v oblasti DPH, vystavování fiktivních faktur či podílení se na karuselových podvodech, a to rovněž z důvodu zúžení prostoru k páchání této kriminality díky zvýšeným kontrolám finančních úřadů nebo zavedení kontrolních hlášení. Nejvyšší kontrolní úřad potom ve své zprávě o daních v České republice v letech 2014 až 2017 zase poukázal na úspěšné naplňování boje proti daňovým únikům i lepšící se výběr daní. Také podle Centra ekonomických a tržních analýz se v České republice za vlády ANO zmenšila stínová ekonomika, na čemž mělo podle instituce zásluhu například EET, ale také potírání černého trhu s lihovinami nebo úspěchy Daňové Kobry v boji proti daňovým podvodům.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Opět je zájem o kontrolu hlasování.
Mám na sjetině ano, chtěl jsem hlasovat proti.
Hlasoval jsem pro, na sjetině - a tak dále.
Hlasoval jsem pro, na sjetině mám proti. Ne - hlasoval jsem proti, na sjetině mám pro.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže ještě jednou, pane zpravodaji, prosím.
Takže budeme hlasovat o tom, že byl předložen legislativně technický návrh úpravy pana poslance Marka Výborného.
Kdo je proti?
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A paní poslankyně Válkové. Výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.
Výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.
Tudíž budeme pokračovat pozměňovacím návrhem pod písmenem D pana poslance Michálka. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh o dozoru a střetu zájmů. Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji. Načtu usnesení znovu. Prosím. Rozumím, ale necitujete to správně tak, jak to má být. Hlasoval jsem...
Tak ještě jednou. Hlasoval jsem pro, na hlasovacím zařízení mám proti. Nezpochybňuji hlasování.
Takže já budu tedy znovu načítat usnesení, o kterém budeme hlasovat, protože o všech pozměňovacích návrzích již bylo hlasováno. Kdo je proti? Návrh zákona byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím pana zpravodaje...
Takže já načtu doprovodné usnesení, které bylo předneseno paní poslankyní Válkovou.
Kdo je proti?
Já vidím, že nezadržitelně čas běží, a já jsem se dostala opět do doby svých přednášek, kdy k jednomu paragrafu trestního řádu jsem potřebovala hodinu pro studenty. Ale tady mám poslance. A to nepatří k předvídatelnosti práva, k fér politické soutěži ani k tomu, co považujeme za demokratický legislativní proces a přijímání zákonů jako takových. Takže tam nebude jenom ta procesní, ale i materiální stránka věci předmětem přezkumu Ústavního soudu v případě, a o tom jsem přesvědčená, a už jsme se na tom předběžně dohodli, že podáme ústavní stížnost. Já ho mám tady dvakrát, tak jak to vyžaduje standardní legislativní proces. V případě, že se tak nestane, tak rozhodně navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, jehož vytištěnou podobu vám nyní předávám. Děkuji za pozornost.
A prosím vaše dvě minuty.
Děkuji moc.
Rozumím vám, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, já rozumím tomu, že všichni víme, že se blíží 11. hodina, ale ještě není tento čas. Nechte prosím prostor panu poslanci na faktickou poznámku.
Jedno z těch hesel bylo, abychom mohli mít svobodné volby. To znamená, aby každý mohl svobodně volit a být také svobodně volen. Myslím si, že tady toto, co dneska budeme, o čem budeme hlasovat, to porušuje. Dále jsme tady měli také, že bychom chtěli svobodně podnikat, množit majetek, že bychom chtěli, aby naše nápady a inovace byly brány v nějaký potaz a v nějakou realitu. Já vidím v osobě pana Michálka důkaz toho, že jsme se prostě jasným způsobem nedokázali vyrovnat s naší komunistickou minulostí a že se nám to teď v tuto chvíli vrací zpátky. Každý, kdo je demokratem, tak skutečně nemůže pro tento zákon hlasovat. Všimněte si, že ho hájí pouze Jakub Michálek. Je to tak. Vrací se nám to zpátky právě v podobě Jakuba Michálka.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím.
A spojovat to s nějakým komunismem? Prosím vás, to opravdu pláčete na špatném hrobě. My jsme nebyli ti, kteří byli v KSČ jako váš pan předseda a další členové. Takže opravdu, obraťte se prostřednictvím pana předsedajícího, paní předsedající, omlouvám se, na svoje vlastní členy. My tady projednáváme zákon o sdružování v politických stranách a hnutích, který zavádí působnost a kompetenci úřadu pro dohled, a dlouhodobě se hovoří o tom, že tento úřad pro dohled nad politickými záležitostmi, který je nestranný, nezávislý, by měl mít i další agendy v oblasti boje proti korupci, například agenda lobbingu, například agenda střetu zájmů a další podobné záležitosti. Tedy je naprosto v souladu s myšlenkou projednávaného zákona i jeho zněním, které obsahuje vymezení působnosti tohoto úřadu, aby tam tato působnost byla doplněna, aby do něj byla včleněna i působnost dohledu nad zákonem proti střetu zájmů. To není žádný přílepek. Požadavek úzkého vztahu je v tomto případě naplněn. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. A je to poslední faktická poznámka, poté bude rozprava ukončena. Prosím.
Nemohu se s tím ztotožnit. Je to opravdu útok na naše demokratické hodnoty jako být volen svobodně, svobodně volit, svobodně podnikat. A každý, kdo pro něj bude hlasovat, tak jak jsem říkal, rozviklá naši demokracii.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Prosím, máte slovo.
Jak je to padni, komu padni, něco určitě bude svědčit ve prospěch, něco v neprospěch. Takže pokud jsme tady slyšeli určité námitky stran toho, že už to tady leží téměř roky, tak roky to tady neleží - 2022, konec září. Garančním výborem se stal kontrolní výbor. Garanční kontrolní výbor ten tisk projednal 25. října a doporučil ho schválit právě proto, že tam neshledal nic natolik závažného, co by se nedalo v rámci druhého čtení ještě napravit, případně doplnit, případně zpochybnit. Ústavně-právní výbor z podobných důvodů - a tam už jsem členkou, čili můžu říci, že také jsme tam neměli nějaké zásadní výhrady - projednal ten návrh zákona a vydal k němu také doporučující usnesení 3. listopadu. Že jsme byli všichni zaskočeni a že jsme ze začátku ani nechápali, o co jde, to je myslím s ohledem na ten čas velmi logické a bylo tady na to již opakovaně upozorněno. Protože Parlamentní institut naší Poslanecké sněmovny, a to je třeba tady zdůraznit, na tomto místě, nedává závazná stanoviska. On jenom dává výklad vycházející z doktrinálního výkladu, z výkladu, který máme v komentářích, například k jednacímu řádu, který se vyskytuje v odborné literatuře, ale nemůže nás zavazovat.
Stále ještě je prostor s faktickou poznámkou, protože ještě... Už padla jedenáctá hodina, takže se omlouvám všem dalším kolegům, ale vzhledem k tomu, že máme schváleno usnesení, které jsem před malou chvilkou načetla, rozpravu nyní končím. Není tomu tak. Já zagonguji pro kolegy, protože nejprve rozhodneme hlasováním o tomto návrhu, to znamená o opakování druhého čtení. Vnímám zájem o odhlášení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Za druhé o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které byly celkem čtyři, a to v tomto pořadí - návrh A paní poslankyně Válkové, návrh B pana poslance Vícha, návrh C pana poslance Cogana a návrh D pana poslance Michálka. A za třetí o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že byl předložen návrh legislativně technické úpravy pana poslance Marka Výborného, budeme hlasovat nejdříve o legislativně technické úpravě.
Nyní prosím k návrhu procedury. Ano, prosím, paní poslankyně Ožanová. Děkuji. Nyní se hlásí k návrhu procedury pan předseda Benda a následně jsem viděla paní poslankyni Ožanovou. Dobře, děkuji. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Takže nyní budeme hlasovat o návrhu A paní poslankyně Válkové.
Nejprve bychom asi měli hlasovat o návrhu paní poslankyně Ožanové.
Tak, omlouvám se. Žádám vás, abyste o něm zahájila hlasování.
Předpokládám, že stanovisko asi výbor nepřijal k tomuto. Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.
Výbor toto stanovisko neprojednal.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Můžeme dál.
Pokud byl přijat tento návrh, stává se tedy nehlasovatelný...
Omlouvám se, je zájem o kontrolu hlasování. Prosím, k hlasování paní poslankyně Pastuchová.
Zpochybňuji hlasování.
Ano, eviduji námitku, o které rozhodne Sněmovna. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Druhé riziko. Riziko pozastavení plateb ze strany Evropské komise s důvody vazby na svěřenecký fond. Takže já doufám, že je snad každému jasné, že dneska to, co se tady děje, je opravdu nadbytečné z pohledu čerpání dotací, a opravdu každý z toho musí úplně cítit, že to jde jedním konkrétním nenávistným směrem.
Nyní s faktickou je přihlášen pan poslanec Brož, připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych faktickou poznámkou reagoval na kolegu pana Havlíčka, kdy bych zejména reagoval na jeho apel na zdravý rozum zbývajících poslanců pětikoalice. Skočím do roku 2023 a ptám se: Jak souvisí zákon o sdružování v politických stranách se zákonem o střetu zájmu? Na první pohled nijak. Podle mě tedy ani na druhý pohled, ani na třetí pohled, ani na čtvrtý, ani na další. Připomenu tedy, a vrátím se zase do té historie, několik výroků. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ODS, nyní radní Magistrátu hlavního města Prahy: Dovolím si citovat dalšího, myslím, že obecně velmi respektovaného politika: Je to bohužel strašidelná daň předvolebnímu času, a to mluví se o tom předvolebním času, ne o tom, že nejsme ani v polovině volebního období. Obecně platí staré britské úsloví, že člověk si nemůže být jist svým životem, majetkem ani svobodou, dokud Parlament zasedá. Před volbami to platí dvojnásob. Připomínám, to bylo před volbami, ne v polovině, kdy se dá všechno projednávat normálním způsobem. A pokračuje: To, co se tady odehrává, je skutečně už za hranicemi, ale svědčí to také o tom, jak je slabá vláda a vládní koalice. Už vůbec nemá ten prostor pod kontrolou a tady ve Sněmovně už si každý dělá co chce - tvrdí Marek Benda.
Já jsem si původně říkal, že nebudu vůbec vystupovat, protože si kolegové, když vidím 71 připravených do rozpravy, obstruují úspěšně sami svá vystoupení, ale na jednu věc musím reagovat.
Paní poslankyně Berenika Peštová s faktickou poznámkou, zatím jako poslední.